Reálných neřešených problémů, které jsou spojeny s organizací vědy a výzkumu a s řízením vědeckovýzkumných organizací a jejich hodnocení je celá řada. Proto vítám možnost diskutovat s představiteli Akademie věd, s pracovníky univerzit a zejména s panem místopředsedou pro vědu a výzkum naprosto konkrétní problémy a formou pozměňovacích návrhů, které má hnutí ANO připraveny, situaci v oblasti vědy a výzkumu řešit.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný, po něm řádně přihlášený pan poslanec Vácha. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Pilnému. Nyní řádně přihlášený pan poslanec František Vácha.
Děkuji za slovo. GBER a ABER jsou výjimky, které dávají České republice možnost některé věci financovat, aniž bychom se na to ptali Evropské unie.
V kontextu tohoto rozhodnutí budeme pokračovat bodem číslo
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 27. schůze konané dne 2. září 2015 k Návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Po úvodním slově předsedy výboru poslance Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila časový harmonogram projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 podle přílohy tohoto usnesení; za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což také tímto činím. Toť vše ode mne, pane předsedo, a můžeme hlasovat o usnesení.
Ještě předtím otevřu obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo.
Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že závěrečné slovo není třeba v takto relativně jednoduchém bodě, a budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání bodu 196 a děkuji panu zpravodaji. Budeme pokračovat bodem číslo Chci vás informovat, že informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Kdo souhlasí s vystoupením paní senátorky Emmerové, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat.
Jako navrhovatel nesouhlasím s pozměňovacími návrhy Senátu a doporučuji přijmout zákon v původní verzi schválené Poslaneckou sněmovnou.
Děkuji, pane ministře. V tom případě otevírám rozpravu a prosím, aby první v rozpravě vystoupila paní senátorka Emmerová. Děkuji, pane poslanče. Prosím, paní senátorko, můžete pokračovat. Dále v rozpravě mám jednu písemnou přihlášku, to je přihláška pana poslance Štětiny.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážená paní senátorko, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Pane poslanče, já se omlouvám a znovu prosím o klid v Poslanecké sněmovně.
Já vám děkuji, pane předsedo.
V okamžiku, kdy se řekne, že limity se prolomí, je to jednodušší. Podle mě je to už spíše v oblasti teorie než v oblasti reálných ekonomických úvah. O to je to složitější. Do té doby kladenské doly byly, nechytejte mě odborníci za slovo, bezplynné, nebyly tam problémy podobného charakteru, jako jsou na Ostravsku. A je třeba v energetické koncepci ještě jedna poznámka. Děkuji pěkně za vstřícnost i všem ostatním. Minulý týden, nevím, jestli si toho někdo vážně všiml, ale předpokládám, že ministr průmyslu a obchodu ano, jsme nebyli daleko od blackoutu. Nakupovali jsme elektrickou energii v zahraničí. Situace byla vážná, nebyla vůbec jednoduchá.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy neeviduji nikoho, že by byl přihlášen do rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.
Zvedne se tedy o 86 mil. korun. Celkově filozoficky jde o to, že jsme samozřejmě zvažovali všechny protichůdné názory, které se na to vyskytnou. Je to trochu jiný režim, protože stát tam zpoplatňuje nerost, který je jeho majetkem. Jiné nerosty jsou majetkem státu do té doby, než nejsou vytěženy. A samozřejmě předpokládáme, že v případě hnědého uhlí to nebude na úkor zaměstnanosti, ale na úkor zisku těžebních společností, které nejsou úplně malé. Vycházeli jsme z toho, že v tuto chvíli těžit povrchově hnědé uhlí je ziskový byznys na rozdíl od těžby černého uhlí, uranu a hnědého uhlí hlubinně, a proto tam nedochází k žádnému zvyšování poplatků, tudíž se to netýká Karvinska, jak tady bylo naznačeno v jednom z příspěvků. Má to vztah pouze nepřímý, a to především z hlediska toho, že tyto poplatky jsou o to důležitější, jejich eventuální zvýšení, pokud bude rozšířena těžba na Dole ČSA, protože tam těží soukromá společnost.
Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury, Návrh na jmenování členů kontrolní rady Technologické agentury a Návrh na volbu člena Rady České televize.
Bylo vydáno i odevzdáno 155 hlasovacích lístků, počet neodevzdaných je tedy nula. Pro Stanislava Labíka hlasovalo 110 poslanců a poslankyň a pro Věru Kalvodovou bylo odevzdáno 97 našich hlasů. Kvorum v této volbě bylo 78, takže mohu konstatovat, že v prvním kole byli zvoleni oba kandidáti, Stanislav Labík a Věra Kalvodová. Snad ještě připomenu, že tedy jedno místo v této agentuře zůstává neobsazeno, ale to je v tuto chvíli v gesci výboru pro vědu, vzdělání a mládež, který musí Sněmovně prostřednictvím komise dodat další nominaci. V prvním kole tedy nebyl zvolen nikdo a do druhého kola postupují oba dva kandidáti. Pro Václava Cílka hlasovalo 10 poslanců a poslankyň, pro Martina Doktora 44 a pro Zdeňka Šarapatku 93 hlasů. Takže v prvním kole byl zvolen Zdeněk Šarapatka a tím tato volba končí.
Děkuji panu předsedovi volební komise, a než přejdeme k bodu číslo 37, přečtu omluvy. Z dnešního odpoledního jednání se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec z důvodu naléhavých pracovních povinností, paní poslankyně Bohdalová se omlouvá dnes od 16 hodin do konce dnešního jednacího dne. Pan poslanec Jiří Koubek se omlouvá dnes od 16.40 do 23.45 z pracovních důvodů, paní poslankyně Anna Putnová se omlouvá dnes od 18 hodin z rodinných důvodů. To byly všechny omluvy a my už teď přejdeme k bodu číslo 37, jímž je Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.
Předkládaná novela byla zpracována v reakci na nové evropské předpisy upravující poskytování veřejné podpory. Tyto předpisy vstoupily v platnost již 1. července 2014 a vnesly do pravidel veřejné podpory řadu změn kolidujících se stávajícím zněním zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Co se tedy změnilo fakticky. To v praxi vedlo k tomu, že se ve vztahu k novým evropským předpisům množily nejasnosti a rozdílné názory na interpretaci zákona. Cílem této novelizace tedy je pouze provedení dílčích změn v rozsahu stávajícího znění zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, které se aktuálně ukázaly jako nezbytné ke sjednocení přímo aplikovatelné evropské úpravy s národní právní úpravou. Chceme tím zabránit případným kolizím z hlediska principu přímého účinku, tedy použitelnosti práva Evropské unie.
Jak se uvádí v důvodové zprávě, jedná se o technické změny zapříčiněné zásadními změnami v souvisejících předpisech Evropské unie.
Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Gazdík. Máte slovo.
Ač kolega ze Zlínského kraje, přejdu skutečně do obecné roviny. Ten zákon je trochu symbolický a vyjadřuje to, jak se tato vláda k této zemi staví. Ona bere něco, co už nikdy nepůjde vrátit. Na úkor budoucích generací. A přitom kašle na obce.
Dvojnásobek má pouze důvodová zpráva. To si myslím, že je velmi podstatná otázka, která do této debaty nepochybně patří, protože důvodová zpráva je sice důležitým identifikátorem pro nás, ale není závazná a není součástí zákona.
Vytrval a nyní dostane slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Řeknu také jednu zkušenost, která je ze Středočeského kraje, bývalého dolu, kde se těžil lupek, v Rynholci. Dostala je ta obec, na jejímž katastru ten důl byl. Ale postižené těžkou dopravou atd. jsou obce v jejím okolí. Proto jsem hluboce přesvědčen, že platí argument, který tady říkal pan kolega Stanjura a někteří i napříč politickým spektrem, že se na revitalizaci a podpoře rozvoje toho území postiženého důlní činností má podílet i kraj. Já za sebe říkám, že si myslím, že to ČSA být má. Že mají být dostatečné kompenzace lidem samozřejmě, kterých se to dotýká. Moje osobní zkušenost je, že stát v tom příliš nepomáhá. Jsou zde desítky důlních děl, která nejsou příliš zmapována. A stát se příliš nepodílí na tom, spíš ho to nezajímá nebo říká, že nemá finanční prostředky na likvidaci těchto důlních škod. I těch starých důlních škod. Dodnes je to neupravené tak, aby byla jasná politika i v téhle oblasti. Jsem přesvědčen o tom, že přímo souvisí, protože na těch místech, na kterých už se těžit nedá, ta je nutné opravit, revitalizovat, dát je do souladu s územními plány.
Nicméně současnému vládnímu návrhu je možné vytknout řadu věcných položek.
A upozorňuji, že po ústních interpelacích pokračujeme v 18. hodin mezinárodní smlouvou, asociace, Evropská unie - Ukrajina.
A tam to potom vzniklo. Byl to Babiš. My jsme na to upozorňovali. Teď se ukazuje, že to také tak nebylo. Když vezmu věcnou stránku věci, už tady padlo, že to bude potřeba projednat detailně ve výborech. A do toho tady někdo nastřelí, že se toto zdraží. Předpokládám, že i toto do toho patří. Ale skutečně toto už není, jak to bývalo v minulém a předminulém století, byznys snů. V žádném případě. Naprosto naplňuje základní axiom krizového přístupu, když vznikne krize ve společnosti. Je to absurdní.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Hana Aulická.
Dovolte mi, abych taky řekla pár slov.

Chtěla bych poděkovat panu poslanci Kučerovi, panu poslanci Kádnerovi a mému kolegovi Jirkovi Dolejšovi.

A kde to odnesou? Především ve mzdových nákladech.

Nezlobte se na mě, my projednáváme novelu zákona, my neprojednáváme nějaký plán. Most má nejvyšší nezaměstnanost v České republice.

Musím říct, že potom přijít s alternativou, že dáme horníkům nějakých pár korun, a bavíme se, že se jedná o 800, maximálně tisíc lidí, to je směšné.

Proč děláme všechno obráceně? Jenom mi dovolte pár poznámek.

Až se to přestane hýbat, tak to začneme dotovat. Z těchto nejpostiženějších oblastí si chce brát. A až to začne klekat, tak začnou jako do OKD dávat, já nevím, 600 milionů.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Je to asi podobné, jako bychom řekli: daň z příjmů je až 50 % a vládě se ukládá nařízením stanovit, kolik pro kterého poplatníka bude.
Když to zjednoduším, tak celá ta novela se týká pouze hnědého uhlí. Tyto těžební společnosti dobývající hnědé uhlí samozřejmě díky tomu, že ty ceny jsou stabilní, vytvářejí zisk a myslím si, že to říká tady kolegyně poslankyně, nedotkne se to zaměstnanců. Jsou to náročné, dlouhá léta připravované akce. Včera už bylo pozdě. Máme Důl Bílina, Máme Ale určitě apeluji na to, aby došlo k tomu, aby vláda rozhodla, aby skutečně možná po vzoru pana Hanáka, který řekl máte smůlu, obyvatelé - to bylo podle mě řečeno dost razantně. Na druhé straně prolomení limitů neznamená to, že se bude v tom místě těžit. Protože horní zákon nařizuje, že musí být před zahájením hornické činnosti vyřešen střet zájmů. Já si myslím, že to není pravda. Pan ministr mě možná doplní, já ta čísla z hlavy nevím, protože se soustředím pro Moravskoslezský kraj, ale tyto akce jsou pro tři regiony: Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký. A je to od toho, aby skutečně, a to tady souhlasím, aby ty peníze šly zejména do těchto regionů, a ony už dneska jdou. Já si myslím, že je třeba opravdu bouchnout do stolu a rozhodnout. Zdař Bůh.
Eviduji zde několik faktických poznámek. První má pan poslanec Kučera, poté paní poslankyně Havlová a další.
Ale dovolte mi zareagovat na mého předřečníka pana poslance Hájka. Já jsem měl připravené některé věci. Dokonce se shodujeme na tom, že ta částka, kterou dodnes odváděly, nebyla v té výši, jakou si všichni představujeme. Prostě ten poměr peněz, které tečou do státního rozpočtu, je podstatně větší, než teče do obcí. Jak to prospěje rozvoji těch obcí? Jak to prospěje rozvoji toho kraje? Nijak. Ve prospěch obcí.
Nyní tedy paní poslankyně Havlová se svou faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Aulická s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já velice stručně. Horní zákon prostě není jenom o prolomení limitů, není o něm vlastně vůbec.
Já myslím, že to mnohem víc patří jim než hospodářskému výboru.
Můžeme tedy hlasovat o přikázání výborům k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo má další návrh. Prosím, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Dobře, tento návrh padl, pan poslanec Fiedler ho již řekl. Budeme tedy hlasovat o dalších dvou výborech - výbor pro veřejnou správu a ústavně právní výbor. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Pokračovat budeme bodem číslo 21, ale nejdříve budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 18.15 se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská, dále se od 18 hodin omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík a ze zdravotních důvodů pan poslanec Vojtěch Adam. Nyní tedy avizovaný bod číslo
Předkládaný návrh představuje především implementaci směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a vytváří podmínky pro adaptaci nařízení o řešení spotřebitelských sporů online. Dále reaguje na upozornění Evropské komise na nedostatečnou implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. V neposlední řadě obsahuje též právní úpravu, jež reaguje na praktické aplikační zkušenosti České obchodní inspekce se stávající právní úpravou. Jejich obsahem je jednak zpřesnění regulace v oblasti využívání telefonních linek s cenou vyšší než obvyklou při komunikaci prodávajícího se spotřebitelem, dále se navrhuje vložit do návrhu zákona definici spotřebitelské soutěže. Zemědělský výbor návrh zákona projednal na své schůzi 3. června a doporučil jej Poslanecké sněmovně projednat a schválit. Jejich obsahem je jednak zpřísnění podmínek pro prodej zboží a služeb v rámci organizovaných akcí a dále rozšíření okruhu osob, které budou moci působit jako subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Pěkné dopoledne. Já bych chtěl poprosit Sněmovnu, ať už tu debatu nějak ukončíme. Očkování je příliš závažná otázka na to, abychom nějakými dvouminutovými faktickými poznámkami, mnohdy lidí, kteří nejsou v oboru, řešili tuto problematiku, která patří do rukou alergologů, imunologů, vakcinologů, dětských lékařů.
Paní poslankyně Havlová a ještě faktická poznámka poté pana poslance Krákory. Pan poslanec až druhý v pořadí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, Úsvit podpoří vládní návrh, a to z několika důvodů. A tak jak to řekl pan doktor Svoboda, tak nejdůležitější je, že každý rodič by měl být partnerem toho lékaře a dohodnout se na tom, protože každý ví, jestli to dítě má nemocné, a v tomto okamžiku si žádný z lékařů nedovolí dítě nemocné naočkovat.
Já nechci zdržovat. Mimochodem, Ústavní soud z února 2012 rozhodl, že základní očkování je povinné.